Musím říct, že teď budu hlasovat proti na základě té diskuse. A ještě vysvětlím proč. Jedna věc je, že ty zákony jsou také do jisté míry symbolika. Alkohol se stal společensky tolerovanou drogou. Já to respektuji, že někdo to tak nastaveno má. k. být i po jednom pivu, pak se divme, jak si to ta mládež překládá. V neposlední řadě si dovolím jednu glosu.
Nyní je přihlášen pan poslanec Sládeček. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jak již říkal můj kolega Kobza, neměli bychom podléhat tlaku všechno zakazovat a řídit. Měli bychom lidem umožnit rozvinout jejich odpovědnost za své činy. A my jsme tento návrh velmi pečlivě diskutovali na klubu a po pečlivém zvážení všech aspektů jsme se v tomto případě v klubu SPD rozhodli tento návrh podpořit. Děkuji za pozornost.
Posouváme se dále v rozpravě k panu poslanci Kolovratníkovi, následuje pan poslanec Feranec, který se přihlásil z místa. Prosím.
Už to bude ode mě stručný sumář i k těm ostatním věcem v zákoně. Nemá cenu už tady k tomu pozměňovacímu návrhu se vyjadřovat. Řekl to Patrik Nacher a další kolegové. Je to opravdu napříč našimi poslaneckými kluby. I v našem hnutí ANO jsme se rozhodli pro volné hlasování, takže to bude na každém z nás, jak se pro tento pozměňovací návrh rozhodne. Znovu opakuji, je to návrh, který tady byl před rokem, a už se nestihl, takže zkrátka teď se k němu vracíme, a to je absolutně nepolitické ze strany Ministerstva dopravy. Je to implementace evropského práva jako hlavní nosič, ta změna zákona. Tak to jen na dovysvětlení. Tak to tady připomínám, možná i do médií pro novináře. Dostávají tedy lidé delší čas na výměnu.
Děkuji, paní předsedkyně.
Omlouvám se, já vás nechci přerušovat, ale hluk už dosáhl neúnosné hladiny, a poprosím tedy kolegyně a kolegy, aby svá jednání, nějaké rozhovory přesunuli do předsálí. Prosím o ztišení.
Já budu stručný skutečně. Pan kolega Skopeček říkal, že to je o rozdílném pohledu na svět mezi tím pohledem - svoboda jednotlivce a tím paternalistickým přístupem. Já nabídnu jiný pohled na tento problém, mezi svobodou jednotlivce a právem ostatních být chráněni, protože to skutečně není jenom o tom vůdci, je to o posádce a tak dále, o dalších účastnících. A já jenom připomenu, jak to proběhlo v minulém období. A co se stalo dál? Schválili jsme to, šlo to do Senátu. Včetně cyklistů. A potom jsme to zamítli jako celek. Takže ve skutečnosti jde o prolomení nulové tolerance. A Pandořina skříňka má takovou vlastnost. A je jedno, jestli je otevřená úplně, anebo na milimetr. Je otevřená. Takže pokud nechceme, aby nám z ní vylezly nějaké nepěkné věci, tak ji neotevírejme!
Na vaše vystoupení chce s faktickou poznámkou reagovat pan poslanec Exner a ještě jednou poprosím kolegyně a kolegy, aby se ztišili. Prosím.
Já bych chtěl reagovat nejen na mého předřečníka. Mě pořád tady uniká jedna věc.
Já jsem se cítila tímto příspěvkem donucena vystoupit. A promiňte, já se domnívám, prostě mám pouze jiný názor, ale to neznamená, že popírám svobodu lidí! To opravdu bych nechtěla už příště tady slyšet v této Sněmovně.
Děkuji za dodržení času. Vaše vystoupení vyvolalo další faktické poznámky. V tuto chvíli bych poprosila, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Patrik Nacher, připraví se Berenika Peštová, Nina Nováková a Bohuslav Svoboda. Pane poslanče, máte slovo.
Tak, dámy a pánové, nevím, já se pokusím naposled, ale neberte to jako příslib, protože třeba mě někdo vyprovokuje, že zase vystoupím. To není pravda, protože pod tím návrhem jsou podepsáni zástupci všech nebo skoro všech poslaneckých klubů. Kolega Munzar to jenom prostě oběhl a podepsali se tam poslanci ze všech poslaneckých klubů, kteří mají stejný názor. Mám pocit, že už se točíme trochu ve vodním víru, abych tak použil nějakou terminologii.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Vaše vystoupení vyvolalo další faktické poznámky v tuto chvíli. Poprosím, aby přišla k řečnickému pultu paní poslankyně Berenika Peštová, připraví se Nina Nováková, Bohuslav Svoboda, Robert Králíček a Richard Brabec. Paní poslankyně...
Děkuji za slovo. Všichni jezdíme na kole. A je to špatně, nebo to špatně není.
Další faktická poznámka, paní poslankyně Nováková Nina. Paní poslankyně, prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, dámy a pánové. On svět není o tom, že je někdo zapřisáhlý abstinent, možná také ze zdravotních důvodů, a na druhé straně je někdo, kdo chlastá. Tady už se to zkoušelo v předminulém volebním období, že byl zákaz alkoholu, a víme, jak to v praxi probíhalo.
Děkuji. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Svoboda.
Jak to říká Patrik Nacher, já už jsem nechtěl vystupovat. Já bych byl velmi rád, kdybychom začali mluvit prostě reálně. Je nesrovnatelné vypít jedno pivo a je nesrovnatelné vypít litr tvrdé kořalky. Má to různé medicínské názvy, má to různé dopady a není to věc, o které tady v tuto chvíli hovoříme, protože do toho zavádíte něco, co není stav po vypití jednoho piva.
Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Králíček.
Vážený pane předsedající, já bych chtěl reagovat v těch dvou minutách na několik svých předřečníků, včetně vás tedy. Mně se líbí, jak naši největší liberálové jako kolega Nacher, jako kolega pan předsedající, jak tady říkají nebo škatulkují.
Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Kubíčka.
Pojďme vychovávat lidi k samostatnosti a zodpovědnosti Děkuji.
Dobré dopoledne. Můj názor je dost podobný tomu, co už zaznělo. Bavme se o tom, že to jsou relativně bezpečná místa, nepovolujeme celou vodní síť. Myslím, že v tom možná stát trošku... To si myslím, že je chyba. Samozřejmě, můžete si dát dvě piva k obědu a dojet do kanceláře a je to asi v pořádku, ale pouze do té doby, pokud se něco nestane.
Ano, děkuji.
A i přesto to některým těm lidem za to stojí, takže pro ty to nebude žádná změna.
Pane ministře, vaše dvě minuty.
Jenom bych chtěl podtrhnout jednu věc. Musíme si uvědomit, že alkohol je nesmírně škodlivý právě pro ty, kteří jsou ve vývoji, pro všechny, kteří jsou mladší 18 let, a tam opravdu bychom měli soustředit a fokusovat naši pozornost.
Nicméně příště prosím, když nefunguje hlasování, signalizujte a budeme se snažit to napravit včas. Nyní se tedy táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Pan ministr zájem má.
Děkuji za slovo. Obě nařízení nabývají účinnosti shodně dne 28. ledna tohoto roku. K zajištění řádné adaptace je tedy nezbytné, aby vnitrostátní právní úprava nabyla účinnosti co nejdříve. Velká část právní úpravy se tedy obsahově nemění. Návrh zákona tedy ruší některá ustanovení týkající se veterinárních léčivých přípravků a medikovaných krmiv, která byla duplicitní. Dále bylo nezbytné na řadě míst přistoupit k důslednému rozdělení právní úpravy humánních a veterinárních léčivých přípravků. Vedle zákona o léčivech se k zajištění řádné adaptace dále novelizuje zákon o regulaci reklamy, zákon o krmivech a zákon o správních poplatcích. Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své 8. schůzi 5. května tohoto roku a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit. S těmito pozměňovacími návrhy vyslovuji souhlas. Tyto pozměňovací návrhy zasahují výhradně do oblasti humánních léčivých přípravků. Z dosavadní diskuse v Poslanecké sněmovně totiž vyplynulo, že nad tímto pozměňovacím návrhem nepanuje široká shoda, což by mohlo ohrozit rychlé schválení návrhu zákona jako celku.
Než přistoupí k řečnickému pultu, tak ještě načtu dvě omluv, které došly. Nyní poprosím pana poslance o jeho vystoupení. Prosím, máte slovo.
Dámy a pánové, paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já to své vystoupení zkrátím, protože předpokládám, že když pan ministr k tomuto nedává souhlas, tak nebude třeba nějakého mého delšího komentáře. Nebyl projednán ani výborem pro zdravotnictví. Jenom jsem vás chtěl upozornit, že v rámci toho pozměňovacího návrhu se část věcí přenáší na informační systém infekčních onemocnění, to znamená do ISIN. Zde bych chtěl požádat ministerstvo, aby se vůbec tímto zabývalo a nějaký zákonný podklad pro to vytvořilo. Toto všechno tento pozměňovací návrh podaný úctyhodným kolegou, myslím, Tomem Philippem, popírá.
Nyní se s faktickými poznámkami hlásí nejdříve pan ministr Válek, prosím. Ano, mám tady pana poslance Bžocha přihlášeného.
Takže se domnívám, že by nebylo dobré to tam dávat a nějak to měnit. Ale myslím si, že to v praxi v podstatě nikdy nebylo.
Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Adamce. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.
Chci tady jednoznačně podpořit slova Ivana Adamce. K tomu to také nemíří.
Děkuji, pane předsedající. To je celé.
Také děkuji.
Jsem rád, že teď se to podaří úspěšně dokončit a že k lidem budeme přistupovat jako k lidem, realisticky, že nebudeme vytvářet nerealistické modely, že všichni na vodě budou abstinenti. Samozřejmě nastavení pravidel v silničním provozu...
Děkuji.
Znovu podtrhuji, že to není o vztahu k alkoholu.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Jsem úplně překvapen, že se nám neutopí mnohem víc lidí, protože tam někteří vodáci visí přes lodě úplně opilí, vůbec neřídí ty lodě, projíždějí jezy, ani nevím, jakou šťastnou náhodou. Takže si myslím, že bychom tomu měli věnovat patřičnou pozornost v řešení tohoto problému, bezuzdného požívání alkoholu na vodě. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Dobré dopoledne. Jak je alkohol v debatě, tak to bude na dlouho u zákona, který je jinak velmi jednoduchý a nekontroverzní. Musíme se tím zabývat, musíme to nějak řešit. Platí další věta: Zákony mají být takové, aby byly vymahatelné, aby se to vůbec dalo dodržet. Vždyť to stejně ti lidé nebudou dělat. Takže ano, zabývejme se tím, řešme to, ale jsou přece i metody jako prevence, výchova, nějaký dobrý příklad a podobně.
Všichni víme, že máme legislativní plán prací. Každé ministerstvo má legislativní plán prací, nebo respektive vláda má legislativní plán prací. Tento zákon prostě byl protlačen násilím. Takže když už si chceme nalévat čistého vína, tak si ho nalijeme.
Dovolím si přečíst: "Legislativní návrhy potřebné k plnění programového prohlášení budou předkládány standardní legislativní cestou a před jejich předložením do vlády se k nim vyjádří odborníci v rámci Legislativní rady vlády." Citace z programového prohlášení vlády. Úprava služebního zákona je zahrnuta v programovém prohlášení vlády, tedy jedná se o věc z programového prohlášení vlády.
Děkuji za dodržení času.
Děkuji za slovo. A všichni jsme viděli, že nebyl. A pokud jde o legislativní plán prací vlády, tak všichni víme, a vy také, že to není žádná mantra.
Jen požádám o oslovování mým předsednictvím.
Pane poslanče Výborný, prostřednictvím paní předsedající, on totiž ten důvod je úplně jiný. Když to předkládá ministerstvo, tak musí mít zpracovanou důvodovou zprávu, RIA, studii dopadů, na kterou vy tady vždycky, nebo na které to vždycky všechno stojí a padá. Ta RIA nebyla zpracovaná. A to jsou právě ty náklady, které s tím budou spojené. Ale v každém případě v ten daný moment ten člověk, a to tady bylo řečeno, spadne do toho bazénu. Už tady jsou na to judikáty. Určitě pan poslanec Benda mě doplní, protože ty judikáty určitě zná, prostřednictvím paní předsedající. No a pak dostanou to odchodné. Proto vy jste využili té možnosti, že poslanci to nemusí.
Překvapila mě tezí o tom, že každý státní úředník, který nebude uchován na svém místě, je těžce zaměstnatelný. Já jsem měl pocit, že naopak. Ona tady celou dobu hájila, jak jsou to geniální lidé, kteří jsou na svých místech v pořádku. Podle toho to vypadá, jako jo. A bylo to tak, že v okamžiku, kdy návrh byl předložen, tak předseda Legislativní rady vlády, nikoli ministr vnitra, požádal rezorty o vyjádření. Ale nikdy to nebylo předloženo jako návrh ať už Ministerstva vnitra, nebo jiného ministerstva, vždy to byl poslanecký návrh.
Děkuji za dodržení času. Prosím.
Pět dnů po rozeslání už bylo stanovisko vlády! Tak jak to, že nespěcháte? Toto opravdu není standardní. Chápu, že jste chtěli změnit zákon o státní službě. To je zcela legitimní. Nicméně to, co máte v programovém prohlášení vlády, jste deklarovali, že půjde pouze standardní legislativní cestou. A jinak samozřejmě tyto údaje si naleznete, když půjdete na sněmovní tisk, tak všechna data, která jsem četla, máte všichni k dispozici.
Děkuji za dodržení času. Prosím.
To je další problém. A teď přijde ten moment, kdy se nám dostanou do soukromého sektoru.
Michálek, to je on. To je ten psychopat, který šel do spisu. Nechť na mě nemluví ten psychopat.
Pane předsedo, promiňte, že vás přerušuji, ale prosila bych, abyste kolegy buď oslovoval mým prostřednictvím a trošku zmírnil výrazy, které používáte. Přece jenom jsme na půdě Poslanecké sněmovny. Ano, v tom máte pravdu. Pan předseda Michálek by na vás neměl pokřikovat a jistě si to vezme k srdci.
K obsahu obžaloby. Tuto konstrukci zcela odmítám jako nepravdivou, nereálnou a jako důkazně absolutně nepodloženou. Tudíž výslovně a naprosto a rozhodně vylučuji, že bych znal podmínky dané dotační výzvy, natož detailně. Veškeré právní úkony v obžalobě označené za moji aktivní účast při vytváření podmínek pro spáchání trestního činu jsou bez výjimky legálními kroky. Takže nesmysl. V žádném případě tak nejde o mé vlastní jednání a nechápu, jak mi může vůbec toto obžaloba klást za vinu. Tak to vyžadoval zákon a stanovy společnosti. To považuji za absurdní! Jak už jsem popsal, v průběhu šesti let se totiž tato celá údajná kauza zužovala, jak postupně z důvodu nedostatku důkazů odpadala jednotlivá obvinění. Toto zužování kauzy pak vyústilo v úplné zastavení trestního stíhání všech obviněných včetně mě. Poté, co nejvyšší státní zástupce rozhodl politicky a zrušil zastavení trestního stíhání mě a paní Nagyové, nezůstal z původní konstrukce kámen na kameni a moje trestní stíhání se stalo právně a fakticky nesmyslné. Můj obhájce to popsal ve vyjádření k obžalobě.